Budou nosit omluvenky, nebo nebudou nosit omluvenky, nebo jak to bude? Dneska je to poměrně jednoduché. Budou nosit potvrzení od lékaře? Budou mít omluvenou a neomluvenou absenci jako v základní škole? Budou omluveni? Tím, že něco zcentralizuji, tak snížím administrativní náročnost. To bych tedy chtěl vidět, na základě čeho a jakých výpočtů k tomu Ministerstvo školství došlo. Bude to dělat CERMAT, už víme, kdo to bude dělat, bude to určitě dražší, než je to dneska, ale bude to administrativně jednodušší. Tomu skutečně nevěřím a poprosil bych o nějaké argumenty, jaká administrativa tedy odpadne, když to bude tak výborné, až to bude z centrální úrovně. A jaká bude asi úroveň, když budou jednotné přijímací zkoušky, když budeme porovnávat učební obory s maturitou a gymnázia? Jsou dnešní přijímačky špatné na střední školy? A pokud víme, že někde jsou špatné, co s tím děláme v resortu školství? A víme, že až to bude organizovat stát, že to bude výrazně kvalitnější, než když to dělají jednotliví ředitelé? Nebo vadí ministerstvu, že na některé střední školy se neorganizují přijímací zkoušky? Pak podstatná otázka: Ministerstvo se domnívá, nebo nedomnívá, že žáci, kteří absolvují devátou třídu, mají málo znalostí? Pokud ano, tak přijímacími zkouškami to nijak nedoženeme. A potom, a to je podle mne důležitá otázka, zda chodí na střední školy ti žáci, kteří by se tam vlastně dostat neměli a nemají dostatek předpokladů pro to, aby úspěšně absolvovali střední školu. Naopak, když tu úroveň nastavíme na gymnázia, co se stane s těmi dětmi, které nezvládnou jednotnou přijímací zkoušku? Automaticky je z toho vyřadíme? A naši levicoví kolegové si myslí, že to bude lepší díky tomu, že to přijde z centra. Tak ta základní otázka, proč to vlastně děláme, na tu jsme zatím odpověď nedostali a věřím, že v té debatě tu odpověď dostaneme, kromě toho, že to bude dražší, to už asi víme. Poslední poznámka, kterou učiním, je k maturitám. A už to tady říkal pan předseda Fiala.
To by nám komplikovalo jednání se Senátem. Takže to je asi ode mě prosba jako jednoho z předkladatelů.
Nyní s přednostním právem pan poslanec Kováčik, po něm pan předseda Kalousek.
Chce se mi říci, všimli jsme si toho dřív, tak tady jsme. Nejde mi o žádné politické zisky. Kdyby se toho kdokoliv chopil jiný, tak by měl naši plnou podporu. To je první věc. A druhá věc... Takže to je moje zdvořilá prosba jedna, druhá a třetí a děkuji vám v této chvíli za pozornost.
Ano, děkuji. Váš návrh registruji. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče.
Já jsem neřekl, že někoho podezírám z nějaké nekalosti, ale tohle je zákon jako každý jiný. Projednáváme tady novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Má svoje pravidla. Ten zákon říká, že ti, kteří vyrábí elektrickou energii a mají ve svém předmětu činnosti zemědělskou činnost, nemusí prokazovat vlastníky a mají právo na podporu. To, věřte mi, v oblasti zemědělství pro farmáře není žádný problém zveřejnit, kdo je vlastník jejich farmy.
Děkuji. Nyní pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Já se omlouvám panu předsedovi Kováčikovi. Kdyby pan poslanec Bendl skutečně potvrdil to, co tady zaznělo, že slíbil těch 20 dnů, tak bych tomu sice nerozuměl, ale držel bych basu. Nic takového potvrzeno nebylo a my tady k tomu nevidíme jediný důvod. V tuto chvíli nemáme žádný důvod. Vetujeme cokoliv, co je pod 30 dní.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Filip, potom pan poslanec Kováčik. Nyní pan poslanec Kováčik. Prosím.
Pane místopředsedo, děkuji za slovo.
Já vám děkuji. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já se chci zeptat, zda někdo má jiný návrh. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak je předložen. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty projednávání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Nevím, jestli je vůbec možné nějak explicitně říct, že ta nebo ona varianta je lepší a že je to něčím doložitelné. V každém případě KDU-ČSL, a to bych chtěl zdůraznit, se zasadila při tvorbě koaliční smlouvy o to, abychom měli alternativu v podobě domácího, tedy individuálního vzdělávání. Také trvám na tom, že lesní mateřské školy jsme nezachránili proto, aby dítě chodilo první dva roky do lesní mateřské školy a pak muselo přejít do nějaké státní kamenné. Já si myslím, že je zde značný posun směrem ke zjednodušení v tom, co předložila paní ministryně. Vidím ho přihlášeného. V tomto smyslu jsem také informoval paní ministryni. Ale zatím jsem si nevšiml, že by něco takového bylo na stole. Ale to sami jistě dobře víte.
Teď pan poslanec Soukup - faktická poznámka. Ještě omluvím pana poslance Šenfelda od 15. do 19. hodiny.
Mám určité pochybnosti.
Slovo dostane první z řádně přihlášených, to je paní poslankyně Nina Nováková.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi zareagovat na probíhající rozpravu. Původně jsem chtěla pozorně poslouchat a reagovat na všechny argumenty, které zazněly, ale vzhledem k bohatosti rozpravy si dovolím reagovat už nyní. Nemohu totiž samozřejmě úplně nechat bez povšimnutí náměty nebo kritiku, která zazněla stran pana profesora Fialy nebo pana předsedy Stanjury. Snažím se přistupovat k výkonu funkce ministryně profesionálně a odpovědně. Nejde o nějaké slepé následování mého předchůdce, ale jde o to, že tato vláda, a to je legitimní, něco slíbila svým voličům. V případě Severního Irska je to dokonce tak, že povinná školní docházka začíná ve věku 4 let dítěte. Já odmítám vést debatu o různých kategoriích dětí a stojím si za tím, že z odborného hlediska, z hlediska OECD a PISA je jasné, že předškolní vzdělávání je žádoucí. Já pokládám všechny tři přístupy za legitimní. Zvolili jsme jednu z těchto variant. Znovu chci říct, že nechceme nic byrokratizovat. Já jsem řekla, že jeden z principů zavedení povinného předškolního vzdělávání je i zachování možnosti alternativ. Ty zcela ponecháváme. Nemám pocit, že bychom se nevěnovali potřebám obcí z hlediska jejich investičních potřeb. Pokud nějaká kritika, kterou jsem zaslechla stran obcí, zaznívá, tak je to kritika z hlediska nedostatku tzv. rekonstrukčních investičních peněz, ale vážení kolegové, buďte si jisti, že i tento problém vyřešíme. Ano, snažíme se i tímto způsobem reagovat na to, že probíhá hon na žáka, snažíme se reagovat na to, že bez přijímacích řízení se děti s velmi špatným prospěchem dostávají na střední školy, ať veřejné, ale i dlužno dodat soukromé. Co se týká optimalizace středních škol a snad nějaké naznačené nečinnosti krajů, tak jenom bych chtěla říct, že v rámci krajů si velmi stěžují na situaci, kdy dosáhnou optimalizace, která je velmi často krvavě vykoupena politicky, a na místě, kde byla zrušena veřejná škola, vznikne škola soukromá, která samozřejmě nabírá dál žáky bez přijímacího řízení. Vzhledem k tomu, že jsem pochopila, že minimálně část Poslanecké sněmovny se velmi těší na změny financování regionálního školství, tak jenom mohu slíbit, co už jsem slíbila předtím, že tyto změny budou předloženy na přelomu roku, v případě Poslanecké sněmovny v prvním čtvrtletí. Budu se těšit na to, že v tomto případě budou změny financování regionálního školství, tak jak to vypadá, podporovány napříč politickým spektrem. Bezpochyby bych se dozvěděla, že je tedy na rodičích či žácích, ať si svobodně vyberou. Tvrdím, že jsem se pokusila v rámci finálních úprav novely školského zákona maximálně vyvážit nejenom odborné názory, ale i politické názory všech politických stran, tak jak jsem je měla možnost slyšet v rámci politické rozpravy. Dalším argumentem pro nás z hlediska zavedení tohoto roku povinného předškolního vzdělávání je lepší adaptace dětí při přechodu na základní školu. Dále, jak už jsem zmínila, snížení počtu odkladů, dále zajištění kapacit a garance místa v mateřských školách do budoucna. Samozřejmě si dovolím také upozornit na argument obvyklosti takové úpravy ve světě. Chtěla bych také upozornit, že například u západních zemí, které pracují s nárokem na předškolní vzdělávání, je toto pravda tak trošku napůl, protože v řadě případů v zemí od nás na západ nárok na předškolní vzdělávání sice existuje, ale současně povinná školní docházka začíná mnohem dříve, například od pěti nebo od čtyř let. V neposlední řadě chci zmínit také to, že tímto podporujeme také potřebnost mateřských škol jako vzdělávací instituce, protože tato záležitost vzdělávání ještě před zahájením školní docházky je všeobecně odbornou veřejností i z hlediska následných výsledků dětí ve školní přípravě a následně v přípravě pracovní klíčovým instrumentem. Další z předmětů, které upravuje novela školského zákona je jednotná přijímací zkouška na střední školy a gymnázia. Tedy střední školy ukončené maturitní zkouškou. Současně poskytujeme tímto způsobem ředitelům středních škol objektivní zhodnocení znalostí a dovedností uchazečů a také poskytujeme srovnatelné a jednotné kritérium při přijímací řízení. Současně si od toho slibujeme jako vláda snížit administrativní náročnost stávajících přijímacích řízení na středních školách. Chtěla bych říct, že vycházíme z pilotního ověřování, které probíhalo v tomto školním roce a bude pokračovat ve školním roce následujícím. Střední školy a gymnázia výsledky pilotního ověřování ocenily a podpořily tuto změnu školského zákona. Chtěla bych zmínit, že do tohoto způsobu právní úpravy nespadají školy s talentovou zkouškou, to znamená konzervatoře, umělecké školy nebo sportovní gymnázia. Učinili jsme tak v návaznosti na zavedení jednotných přijímacích zkoušek, které poprvé porovnají předpoklady pro studium žáků ze základních škol, a přijde nám předvídatelné a fér, že tyto změny maturitní zkoušky by následovaly o čtyři roky později od jednotných přijímacích zkoušek. Co se týká změn, které jsme učinili mimo zákon, tak jenom chci upozornit, že došlo k úpravě minimálních hodin matematiky v rámci rámcového vzdělávacího programu. Na druhou stranu jsme rozpravami s odborníky zjistili, že budeme mít ambici ještě měnit obsah rámcového vzdělávacího programu v případě předmětu matematiky, a chtěli bychom k tomu přistoupit v návaznosti na stávající zkušenosti pramenící z výuky matematiky a učinit, řekněme, matematiku víc lákavou pro naše žáky. Národní rada pro vzdělávání je radou, kterou žádali zejména sociální partneři v rámci tripartity. V úpravě, která vám byla předložena, je to rezortní poradní odborný orgán Ministerstva školství. Takže v tomto ohledu máme za to, že tyto požadavky jsou uspokojeny tímto způsobem. V případě jednotné přijímací zkoušky odhadujeme náklady Cermatu na tuto jednotnou přijímací zkoušku na 21 milionů korun.
Schválená novela zákona a novela zákona o podporovaných zdrojích energie byla zpracována s cílem uvést do souladu naše stávající úpravy s právem Evropské unie. Navrhovaná novela rovněž nepředstavuje žádné dodatečné nároky na státní rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty, a dokonce předpokládáme, že bude mít pozitivní dopad v podnikatelském prostředí. Rovněž tak nepředpokládá vznik korupčních rizik. Paní a pánové, já vám v této chvíli poděkuji za pozornost a požádám vás o to, abyste umožnili schválení novely již v prvním čtení.
Dovolte mi, abych vás seznámil s názorem vlády k tomuto návrhu, tedy ke sněmovnímu tisku 585, který máme před sebou. Vláda akceptuje snahu poslanců napravit chybu vzniklou zpracováním pozměňovacího návrhu.
Otevírám rozpravu. Jako první se hlásí pan poslanec Petr Bendl. Pak se přihlásím do rozpravy já, požádám kolegu Bartošku, aby mě vystřídal.
A my vlastně ani nechceme vědět, komu ty zdroje elektrické energie patří, přestože tam posíláme státní dotace. A tady vláda říká - to je v pořádku, schvalte to, je to výborné.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Ještě před pokračováním rozpravy přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny.
Co mi ovšem není úplně jasné, a samozřejmě pravděpodobně dojde k tomu, že se to vysvětlí, proč tyto chyby neodstraňuje samotné ministerstvo, ale odstraňuje je opoziční novela zákona. Protože skutečně tam těch změn byly stovky a stovky.
Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Filip, po něm pan předkladatel Kováčik.
Já to vysvětlím.
Místo abychom se zamysleli nad tím, co se děje s výukou matematiky - pokud máme všichni podobné zkušenosti, tak děti se rády učí počítat a během pár let je matematika, nezaslouženě v mých očích, mimořádně nepopulární předmět. Co se děje? Co se stalo? Ale to s tou kvalitou výuky matematiky nijak nesouvisí. Nebo ano? Možná se pletu. Tak já nevím, k čemu nám to bude. Tak to je ideový střet. Výchova patří rodině. Žádné školce. Oprávněně kritizujete některé rodiče, já se k té kritice nebudu připojovat. Nechtějme to po těch učitelích. Takže to je to, co my vyčítáme tomuto návrhu zákona.
Pan zpravodaj faktická poznámka a paní ministryně chce také faktickou poznámku?
Děkuji. Já jenom jednu poznámku k matematice, protože to je velmi často skloňované slovo.
Děkuji. Dobré odpoledne. Takže v tuto chvíli už škola supluje výchovu v rodině a v řadě případů je to dobře, protože alespoň nějakou výchovu to dítě dostává. A pokud jde o to, že si rodiče stěžují na učitele, že nahrazují výchovu, tady to souvisí s prestiží učitelů.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi pár slov k předkládané novele školského zákona. Chtěl bych na úvod konstatovat, že klub KDU-ČSL je připraven tuto novelu v prvním čtení podpořit. To neznamená v žádném případě, že by to byl tak stoprocentní soulad, tak bezproblémová záležitost. Já ale v některých zde již zmíněných bodech budu důvěřovat paní ministryni. Například v té záležitosti, k níž jsme se přihlásili ve volebním programu, totiž že jsme přislíbili nárok na mateřskou školu pro děti od tří let. Toto velmi vítám a jsem optimista a věřím, že to skutečně bude bezproblémová záležitost a dojde svého naplnění. Je zřejmé, že neuralgickým bodem této novely školského zákona je ten povinný rok předškolní výchovy. Ty obavy jsou opodstatněné.
Takže je to asi skutečně spíše než nějaká iniciativa paní ministryně Valachové jakási socialistická obsese, že tímto směrem je potřeba co nejrychleji naše školství změnit a upravit. Proč by měly všechny děti chodit do mateřské školy? Proč to nařídíme? Proč to bude v zákoně? Proč budeme všechny nutit? To procento se odhaduje někde mezi třemi až pěti. Tyto děti jsou na základní školu dobře připraveny a není jediný důvod, není jediný důvod , proč by jim stát měl říct: Tak a teď budete posílat dítě do školky, a když nebudete, tak budete platit pokutu, anebo můžete chodit na nějaké zkoušky, kde budeme zjišťovat, jestli to dítě připravené je, nebo není. Je to úplný nesmysl. Argumentovat tady zahraničím také není příliš užitečné. To jsou prostě jiné tradice, které s tou naší nemají nic společné. Vědí ty děti, které končí základní školu místo po osmi po devíti letech, něco lépe, více, mají hlubší znalosti? Já vám na to odpovím. Velmi malý, pokud vůbec nějaký. Možná to dobře znáte ze svých rodin od svých dětí, nebo když se díváte kolem sebe. Je tohle žádoucí stav? Odpovídá tomu kvalita vzdělávání? Odpovídají tomu jejich znalosti? Donedávna to bylo taky tak. Žádný jiný důvod to prostě mít nemůže a taky to žádný jiný důvod nemá.
Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří, a prosím, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, protože jinak budou skartovány. Jenom pro pořádek říkám, že jsem ještě nepřerušil jednání schůze Poslanecké sněmovny. Prosím.
Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, mám za to, že bychom měli o přerušení na konkrétní termín ještě rozhodnout, to znamená, aby bylo přerušeno na konkrétní termín.
Děkuji. To je první návrh, který jsem zaregistroval, dokdy má být přerušen. Prosím, pan předseda Kalousek.
A chci ocenit důslednost kolegů z ANO, kteří na 28. října uklidili i svého předsedu.
Je zde návrh na přerušení této schůze do 5. listopadu do 14 hodin. Není tomu tak. V tom případě přerušuji jednání této schůze do 5. 11. 14 hodin.
Pane poslanče, já jsem posedlý dodržováním časových limitů, proto prosím, aby se připravil další poslanec s faktickou poznámkou a to je pan předseda Petr Fiala. A prosím, aby i on byl posedlý dodržováním svého časového limitu, který mu zapínám.
Já vím, že tady jsou někteří kolegové nervózní, abychom stihli hazard, ale tohle je velký hazard s budoucností našich dětí, je to důležitější. Já vedu ale i politickou debatu, což je také důležité a také správné. Nezaměňujme ale některé věci, které se prostě zaměňovat nemají. Zaznělo tu mnoho věcí o výchově ve školách. No ano, samozřejmě škola, předškolní vzdělávání, základní škola, střední škola, mají také svoji výchovnou funkci. To nikdo nezpochybňuje. Vždyť je to nesmysl. No dobře, v pěti letech, ale jak dlouho?